Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
N516 - základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
N517 - ostatní poštovní a kurýrní služby.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
N522 - rekreační a ostatní krátkodobé ubytování.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Pane zpravodaji, moment. Další návrh.
N532 - stravování ve školních zařízeních a menzách.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Kdo je proti? Nebyl přijat. Kdo je proti? Nebyl přijat. Kdo je proti? Nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Nebyl přijat. Kdo je proti? Nebyl přijat. Nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Dobré dopoledne, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Ptám se, kdo je pro.
Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je proti? S přednostním právem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Měli jsme tady mimořádnou schůzi k financování sociálních služeb. Dlouhodobě si myslím, že je na tom politická shoda, že peníze do této činnosti patří.
S přednostními právy jsou v tomto pořadí přihlášeni: pan místopředseda vlády Jan Hamáček, pan předseda Ivan Bartoš, pan předseda Miroslav Kalousek.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové.
Pan předseda Bartoš.
Já děkuji tady panu Stanjurovi, že řekl, o jaké body se jedná. Může to být třeba úklid bytu. Takže já vás prosím o podporu těchto následujících hlasování, skutečně tu výjimku tam mít.
Protože pokud jste tady dobře poslouchali, to, co kolega Stanjura tady předčítal, o jaké služby se jedná, a v situaci, kdy tady dlouhodobě řešíme stav financování sociálních služeb, tak toto je skutečně rozumný krok.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vám vysvětlila, jak to je v tom zákoně. Neziskový sektor nepodléhá už dnes v účinném zákoně, nepodléhá EET, to znamená, vůbec žádné EET mít nemusí. V oblasti sociálních služeb se shodneme, že převážně funguje neziskový sektor. A pokud by se jednalo o podnikatelský sektor, tak já nevím, jestli přijímá v této oblasti platby v hotovosti.
Prosím máte slovo.
Kdyby to byl pouze neziskový sektor, tak se o tom tady nediskutuje a vůbec to není součástí toho návrhu. Nám se ten požadavek zdá sociální, zdá logický. Proto žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce 20 minut. Klub KSČM současně zvu do prostor klubu na poradu.
Ano, pane předsedo. Té žádosti samozřejmě vyhovím.
Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
N616 - zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
N619 - ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti?
N585 - životní pojištění.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Kdo je proti?
N591 - ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Děkuji vám. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
N695 - činnost autoškol.